Ale o rozpravě, regulovat rozpravu.
Poprosím pana poslance Tejce.
A protože si ještě pamatuji, není to tak dávno, tak bych skutečně doporučoval, abychom opozici, byť teď jsem součástí koaliční většiny v této Sněmovně, žádná práva nekrátili, protože se to dlouhodobě nevyplácí nikomu. Každý většinou, kdo je koalicí, tak téměř s jistotou se stane opozicí. První je v tom, že si dáváme velké požadavky a chceme nově zavést velké požadavky na zpracování odůvodnění jednotlivých pozměňovacích návrhů. To vidím jako praktický důsledek, který nastane. To je problém, který nastane, a bude to obdobné, jako když teď do zákona má být vždy aplikována otázka finančních nároků, které ten zákon přinese, v rámci důvodové zprávy a ta plněna není. Všichni víme, že přinese, a nepochybně to budou náklady ve stovkách milionů na postupnou aplikaci tohoto zákona.
Vím, že tento názor nemám jenom já samotný, ale že ho má spousta z vás. Nicméně není dneska úplně módní se proti této organizaci nějakým způsobem vymezovat.
Děkuji panu poslanci Chvojkovi.
Někteří z vás říkají "o lustračním zákonu tam není ani slovo" a mají pravdu. O lustračním zákonu tam není ani slovo. Ale svou aktivní spoluprací s prezidentem republiky způsobíte, že od zítřka nebudou na ministry vyžadována lustrační osvědčení. Prezident republiky tohle zcela jasně řekl. To znamená, lex Babiš je pilotní projekt. Já si myslím, že pan předseda hnutí ANO by si mohl blahopřát, protože v moderním zákonodárství byli pouze dva lidé, kvůli kterým byly přijímány urychleně zákony, a v obou dvou případech se jednalo o pilotní projekty. Protože to byl vlastenec a nebylo možné mu odebrat majetek na základě Benešových dekretů, tak se schválil lex Schwarzenberg. A o tohle tady jde. Ale řadu z nás zarazil, a musím říct, některé z nás velmi mrzí, přístup strany lidové. Vy jenom zoufale nechcete slyšet, aby se to říkalo. Promiňte, to je pokrytectví!
Děkuji za slovo. No to je přece kouzelné. Mnozí z vás říkají, že schválíme zákon v prvém čtení, služební zákon. Prostě není pravda. A pak by to byla pravda. Nikdo nic takového nenavrhl, proto se vracím k tomu vlku a k té koze. No neviděl jsem žádný podpis poslance z klubu ANO pod bodem číslo 5, což je služební zákon. Co mě však nemile překvapilo, že tam jsou podepsáni premiér, minimálně dva budoucí ministři a i pan předseda Poslanecké sněmovny. Je to vláda, kterou jste podporovali, podporujete. Je to vláda, jejíž návrh státního rozpočtu jste podpořili a schválili. Slyšel jsem protiargument, že to není účelové, protože my jsme to podali už 23. prosince, což samozřejmě bylo až po jednání s panem prezidentem. No o to hůř! Slyšel jsem argument, že jsme na tom pracovali mnoho měsíců a podali jsme to už v minulém volebním období. Vaše vláda, vámi podporovaná vláda, říká, že ten návrh je protiústavní. Myslím, že někdo použil i pojem legislativní zmetek, nepoužitelný. A co říkáte vy? Takže vy sami říkáte, že to je prostě jenom cár papíru a že z toho ve finále nezbude vůbec nic. Svědčí to o tom, že takhle rozsáhlá norma nemůže být připravována formou poslaneckého návrhu. Je to komplikované, ta souvislost s mnoha jinými zákony je evidentní. Nepotřebujeme ho proto, že někdo v Bruselu říká ty ty ty, nedám ti peníze, když ho nebudeš mít. Potřebujeme ho kvůli sobě samým, potřebujeme, aby tam ti kvalitní úředníci byli. A teď tu souvislost.
Já chci říct jinou věc. Lustrační zákon - a to na vysvětlenou, abychom si to všichni uvědomili - nikomu v ničem nebrání, ale brání občany před lidmi, kteří jednou z jakýchkoli důvodů selhali, a protože existuje předpoklad, že mohou selhat zase, tak zde máme lustrační zákon. Myslím si, že to je jednoduché a docela srozumitelné. Můžete dělat cokoliv, ale nemůžete prostě některé věci řídit a to je správné. My jsme za ty chyby zaplatili a zaplatili jsme za ně hodně. Dali nám to najevo naši voliči. Ale teď jsme v jiné situaci. Teď je několik měsíců po volbách, my pořád nemáme vládu. Vy jste slibovali velkou změnu, já tedy žádnou změnu nevidím, a pokud ano, tak změnu k horšímu. A místo abyste se soustředili - no to ne, podívejte se, kdy jste si podepsali koaliční smlouvu. Já bych klidně akceptoval, že se tady bavíme o zákonech, které předkládáte vy, ale tady se bavíme úplně o něčem jiném. Shrňme si fakta. Ta jsou velmi jednoduchá. Zákony, které jsou zde předloženy, jsou zde předloženy proto, aby obalily ten jeden klíčový zákon, o který tu jde. Neměří se všem stejným metrem. To opravdu dopadne tak, že budeme mít ministra, který nepředložil lustrační osvědčení? Já například jsem lustrační osvědčení předložil a považuji to za správné. Nevím, proč najednou, co se změnilo, že ministři lustrační osvědčení předkládat nebudou. Já znovu vyzývám demokratické politické strany, aby si tento postoj rozmyslely. Je to postoj, který poškodí politickou kulturu v České republice, a odpovědnost za něj ponesete vy v první řadě, pane předsedo vlády, pane premiére Sobotko.
Dám prostor panu předsedovi Jurečkovi.
Dobré dopoledne vážený pane předsedající, předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se trošičku zamyslel nad tím, proč tuto debatu tady vůbec dnes vedeme v tomto složení. Zákon o státní službě byl schválen v roce 2002 a stále se odsunuje jeho účinnost. Byla zde vláda Mirka Topolánka, vláda Petra Nečase. Obě dvě tyto vlády kladly jako svou velkou prioritu novelizaci a uvedení v účinnost zákon o státní službě. Obě dvě tyto vlády měly velkou možnost vycizelovat kvalitní novelu zákona o státní službě a my jsme tuto debatu vůbec nemuseli vést a vůbec tuto situaci dnes řešit.
Já prosím kolegy vlevo ode mne, aby se ztišili a nechali pana předsedu hovořit.
Druhou věcí je ta záležitost, že pokud by minulá koalice, která teď tady tak zásadně mluví o tom, jak je důležité dodržovat demokratické principy a podobně, tak kdyby se tak chovala a dokázala vzájemně spolu dobře komunikovat a opravdu se demokraticky chovala, tak ani já a spousta z nás by v této Sněmovně v tento okamžik neseděla, protože by nebyly předčasné volby a neměli bychom krizi z loňského roku. To je potřeba si uvědomit, vážené dámy a pánové. Ta současná situace, tady zaznělo několik zásadních nepravd. Tedy ty debaty o tom, zdali teď v tento okamžik to umožní jmenování vlády tím, že se změní legislativa, tak víme, že v zásadě to nemá na to vůbec žádný vliv. Nepochybně můžete válčit, ale také si musíme položit otázku, jak dlouho zde bude vláda bez politické důvěry a bez důvěry Poslanecké sněmovny. Já bych ještě doplnil jednu věc, když se tady zmiňuje, že ministři nebudou předkládat lustrační osvědčení. I já, byť jsem ročník 1981, jsem byl požádán, abych doložil lustrační osvědčení na Hrad. Tolik jenom na okraj.
Dalším v pořadí je pan poslanec Schwarzenberg.
Děkuji za slovo. Zatím nemám pocit, že by se tak dělo.
Lhůta musí být prodloužena. Bavme se o tom, jestli to mají být kluby dva, nebo tři, protože počet poslaneckých klubů v této Sněmovně závratným způsobem stoupá. Tolik tedy ode mě. Proto jej podpořím, tak aby postoupil do druhého čtení.
Já též děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kádner.
Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jsem velmi rád, že je zde tento návrh předkládán. Na jednáních výborů a komisí bývají často přijímána důležitá rozhodnutí a projednávány složité návrhy zákonů. Čas od času se pak stane, že se v rámci komplexních zákonů propašuje i nějaká ta nekalost. Přesto činnost těchto orgánů není dostatečně kontrolovaná. K jednání komisí bych měl ještě jeden návrh. Nyní totiž paradoxně dochází k tomu, že ve vyšetřovacích komisích vyšetřují politici politiky. Pokud by zde byl přítomen nějaký občan nezávislý na parlamentu, mělo by takové vyšetřování mnohem větší váhu. Zároveň by takový člen znamenal garanci skutečně nezávislého vyšetřování.
Vezměme si třeba vyšetřovací komisi Senátu Kongresu USA při vyšetření kauzy Watergate, nebo ve Velké Británii, když se rozkrývala kauza mediálního magnáta Murdocha. Když už mám slovo, tak mi dovolte, abych se vyjádřila ještě obecně k návrhu této novely. A my ho tam neuvedeme, protože příště už s námi o ničem diskutovat nebude. Jak to dopadne?
Dále, rozšíření přednostního práva. Pan kolega Komárek řekl, že to do jisté míry naznačuje, že je to i nedemokratické pravidlo. V minulém období došlo k tomu, že byla rozšířena tato přednostní práva právě o předsedy politických stran, pokud nemají přednostní právo už z titulu funkce. Já musím říci, že ta přednostní práva jako taková podle mého názoru nepůsobí příliš výrazný problém při legislativním procesu. Před tím je do jisté míry nutno varovat, protože mnohdy je nutné i z hlediska třeba evropského práva našich závazků, které máme vůči partnerům na mezinárodním poli, prostě provést schválení některých legislativních návrhů v době poměrně krátké.
S faktickou mám přihlášeného pana poslance Komárka.
Děkuji, dámy a pánové. Já jsem se asi vyjádřil nesrozumitelně, jak jsem zaznamenal z reakcí kolegů. Čili já rozhodně jsem dalek toho, abych navrhoval omezit opozici. Co se týče přednostního práva, já si skutečně myslím, zda bychom neměli zvážit, jestli ho vůbec potřebujeme, jestli bychom si neměli být v této Sněmovně v debatě všichni rovni.
Posledním přihlášeným do rozpravy je v tuto chvíli pan poslanec Adamec.
Kolegyně, kolegové, já možná budu mluvit trošku o něčem jiném. Říkám to z vlastní zkušenosti. Když jsem zde byl poprvé jako tehdy novopečený senátor, tak jsem se cítil velmi trapně. Parlament prostě má dvě komory. Pamatujte na to.
S faktickou prosím pana Gazdíka a potom pana poslance Kalouska.
Vedení Sněmovny na svém nedávném společném jednání s vedením Senátu se usneslo na tom, že bychom rádi měli ambici v tomto volebním období konečně stykový zákon se Senátem projednat.
Děkuji, ale pokusím se vejít do časového limitu faktické. Přednostní právo mají předsedové stran, předsedové frakcí a členové vedení Poslanecké sněmovny. A tady jsem přesně u té diskuse, kterou jsme vedli při programu. Když nám nějaká pravidla individuálně nevyhovují, zkusme je změnit. Protože náš předseda není mocen z tohoto místa říct větu, která by začínala a končila - zrušme přednostní právo. Promiňte, nepostupujme takhle.
Pan poslanec Blažek se hlásí s faktickou?
Dobrý den. Já nikoho z ničeho obviňovat nebudu. To je obrovský, hluboký omyl, který stále panuje, že pokud zlepšíme procesní normy, demokracie bude jistě kvalitnější a lepší. Před rokem 1989 nepochybně Federální shromáždění mělo velmi kvalitní jednací řád.
Zveřejnění seznamu osob, které se na tvorbě legislativního textu podílely. Nemáme žádný problém s tím, aby hlasování na výborech bylo dohledatelné jako hlasování na plénu. A pokud ano, budeme k tomu chtít, jestli je stát platí, nebo ne? Já si myslím, že ano. Že by každý měl uvádět, zda je, či není. A protože jsem tady sice teprve druhé volební období, ale nějakou praxi mám, když to navrhne vláda, tak to vládní většina schválí a bude 48 hodin. Nevím, jestli je to dobře. Zvažte. My teď jsme v opozici, taky nás to napadlo, když jsme vládli. Nakonec jsme tomu pokušení vždycky odolali. Není žádný problém s tím, aby se korupční rizika připojovala k návrhům zákona. A je to třeba říct kriticky na minulé volební období, jak se posuzuje dopad na veřejné rozpočty státní, krajské či obecní. Velmi často jsou nepravdivé věty, že to nemá dopad na krajské a obecní samosprávy. Návrh zákona. Pak si myslím, že tam je jeden návrh, který je podle mě na hraně ústavnosti, ale zase veďme o tom debatu, nechci tady pronášet nějaké silné věty. Je to trošku s křížkem po funuse, ale proč ne. Ale jak chtějí bojovat s medvědem? To si myslím, že není dobře. Buď to nesmí nikdo, anebo to mohou všichni. Za prvé to nepřejde a za druhé bude mít mediální ostudu. Na tom se shodneme, pak si zatleskáme, ale efekt je žádný. Poslední diskutabilní věc je přílepek či přílepky. Asi se shodujeme na tom, že přílepky jsou špatně. Kdo to posoudí? Reálně je to tak, že to posuzuje vládní většina. Když se vládní většina rozhodne, že to přílepek není, tak to prostě přílepek není. Když se rozhodne, že to přílepek je, tak to přílepek je. Nemám na to recept, protože skutečně říct zákonem, že nesmějí být přílepky... Vy jste usoudili, že to přílepek není, a prošlo to. Já to nechci zlehčovat. Opravdu si myslím, že není dobře, když budeme v zákonu o daních řešit azylové právo, nebo naopak. Budeme hledat shodu s vámi se všemi, abychom ta pravidla velmi často neprojednávali. Nedá mi to, abych nevzpomněl to, co říkal pan předseda Hamáček. Ano, byl to zrovna návrh zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, kde zůstal jenom nadpis a zbytek jsme vyměnili. A já jsem byl v té většině, která to vyměnila. Ale bylo to proto, že nám to navrhl Senát. Že přišly dva stejné návrhy.
Děkuji.
Nicméně jako starosta obce Nová Ves v Horách musím upozornit, že takto zpracovaný návrh zákona s sebou přináší nezanedbatelné náklady pro všechny malé obce. Znám podrobně hospodaření malých obcí a vím, na co tam peníze jsou a na co již ne. Navíc na rozdíl od velkých měst, která mají k dispozici úřednický aparát, řada malých obcí má k dispozici třeba jen jednu úřednici. Tato jedna úřednice má spoustu práce v rámci svého úvazku a v žádném případě nemá čas na to, aby zadávala smlouvy do systému ve lhůtě, jakou stanovuje tento zákon. Jako řešení si umím představit rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl města i obce neomezeně kontrolovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o státní instituci, taková kontrola by měla i váhu. Na rozdíl od populistických výkřiků, které pouze rozšíří již takto nesmyslnou byrokracii.
Děkuji panu poslanci Kádnerovi.
Kolegyně a kolegové, pane předsedající, dámy a pánové, já bych možná chtěl upozornit na jakousi vnitřní logiku, v rámci které bychom měli možná v této Sněmovně po mém soudu postupovat v legislativním procesu. Já sám osobně se nechci zabývat detaily toho zákona, ale považoval bych za velmi důležité, kdyby logická následnost kroků vedla tak, že bychom se nejprve skutečně hluboce zamysleli nad zákonem o veřejných zakázkách v České republice, udělali skutečně zjednodušující a ztransparentňující novelu tohoto zákona, a teprve poté, a myslím si, že ta logika té hierarchie jde takto, se zabývali zákony typu třeba registr smluv. Já tady možná zkusím tnout do živého. Zároveň chci říct, že mě v tom návrhu zákona chybí celá řada návazností. Teď se vede jakási diskuse. Ten návrh zákona je tak krátký a tak jednoduchý, že jsem přesvědčen, že nemůže řešit všechny nuance života a že se budeme dostávat velmi často do situací, kdy budou dvojí výklady, kdy budou nejednoznačnosti a kdy to může skutečně ochromit naši akceschopnost.
Děkuji panu Martinu Novotnému.
Protože si myslím, že obecná rozprava by se měla vinout v obecnější rovině, aby to odpovídalo názvu té rozpravy, nebudu zacházet do podrobností. Současný návrh zde byl kriticky zmíněn.
Slova se ujme pan poslanec Jan Zahradník, v tuto chvíli poslední písemně přihlášený.
Vždycky říkám, že považuji obecní samosprávu za základ občanské společnosti. Ani 40 letům komunismu se nepodařilo povědomí správy svých věcí občany na obcích vymýtit. Častokrát si stěžovali, že jim z velké části komplikuje jejich činnost, komplikuje plnění jejich povinností vůči občanům jejich obcí. Byl jsem osm let hejtmanem Jihočeského kraje a my jsme vlastně začínali s kontrolou financování obcí na krajské úrovni. My jsme s těmi starosty na jedné lodi. Pro malé obce žádám o vaši shovívavost a zdravý rozum.
Měl jsem zájem ukončit rozpravu. Není tomu tak, mám přihlášené další zájemce včetně přednostních práv, ale přednost má faktická poznámka paní poslankyně Věry Jourové.
Zákon nemá přece řešit jen korupci, má řešit i úspory. Takže prosím poměřme si to, že to něco bude stát, ať už v lidské síle, nebo v penězích, a to, že se taky něco uspoří.
Připraví se pan kolega Adamec. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tak si řekněme, jaký je to prostor k tomu, aby tady nehospodárně hospodařily a utrácely desítky, stovky tisíc či miliony. Bez počítače, bez úředních hodin, bez aparátu.